Návrh byl přijat. Proto přerušuji pro provedení volby tento bod. Nyní si dovolím načíst omluvy, dám vydechnout panu předsedovi Kolovratníkovi. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
O tomto fondu už bylo asi řečeno vše podstatné v předchozí debatě. Sněmovna obsazuje tři místa, budete na ně tedy vybírat ze čtyř navržených kandidátů. Volební komise navrhuje volbu tajnou, o které rozhodneme hlasováním, a já poprosím o otevření rozpravy.
Otevírám rozpravu. Do rozpravy nevidím žádného přihlášeného, proto ji končím. Nyní tedy budeme hlasovat o způsobu volby. Zahajuji hlasování, zda budeme volit tajně. V hlasování číslo 136 přihlášeno 150 přítomných, pro 136, proti žádný. Přerušuji tento bod pro provedení tajné volby. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu podpory investic Prosím opět pana předsedu Kolovratníka, aby nás provedl tímto bodem.
V tomto předposledním volebním bodu konstatuji, že Sněmovna dnes odvolala předchozí dozorčí radu, a můžeme tedy zvolit novou. I v tomto případě tedy opakuji, budete vybírat ze čtyř jmen. Navrhujeme způsob volby tajně a prosím o otevření rozpravy.
Předpokládám, že opět není zájem o závěrečné slovo. Proto tedy budeme hlasovat o způsobu volby. Ale vidím tady faktickou poznámku pana ministra Bartoše, ale ten se asi jenom už pustil do hlasování? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tajnou volbu? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl přijat. Návrh na volbu členů dozorčí rady Vinařského fondu
U posledního volebního bodu jsme opět tedy dozorčí radu, v tomto případě Vinařského fondu, hlasováním Sněmovny uvolnili. Je možné zvolit nové členy. I zde byla lhůta do 25. března. V dozorčí radě Vinařského fondu Sněmovna obsazuje sedm míst a obdrželi jsme celkem osm návrhů od poslaneckých klubů, které volební komise promítla do usnesení číslo 58 z 25. března. Volební komise i zde navrhuje volbu tajnou. Prosím o otevření rozpravy a poté hlasování o způsobu provedení volby.
Děkuji a otevírám rozpravu.
Začnu od konce. To vodítko bylo úplně jednoduché. To je ten hlavní důvod.
Děkuji za váš příspěvek a vyvolal reakci.
Nakonec jsme se rozhodli, že to řešit nebudeme.
Prosím.
Už reakci nepotřebuji.
Děkuji a tímto tedy, protože už nejsou žádné další přihlášky, končím obecnou rozpravu. Pro pořádek se optám, zda je zájem o závěrečná slova pana ministra nebo pana zpravodaje po obecné rozpravě? Zahajuji rozpravu podrobnou. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Nyní závěrečné slovo. Má ještě pan zpravodaj zájem o závěrečné slovo?
Vaše vystoupení vyvolalo nejdříve faktickou poznámku pana ministra Stanjury a následují přihlášky do rozpravy pana předsedy Bendy a pana předsedy Fialy.
Neměl bych to říkat, ale myslím si, že když ho nominuje klub, tak to má charakter výběrového řízení, nebo nevím, jak bych to nazval. Já na rozdíl od hnutí ANO tak podrobně nestuduji vnitřní procesy Pirátské strany, vám se to evidentně zalíbilo. Je vidět, že máte velké rezervy, tak se zkuste zaměřit na to, kdo ze zákona může být předsedou této dozorčí rady. A to jste měl vědět jako člen KDU-ČSL, jako člen TOP 09 i teď jako člen hnutí ANO.
První poznámka na slova pana ministra. Poznámka číslo dvě.
Tak nyní je tady smršť faktických poznámek v tomto pořadí: pan předseda Michálek, pan předseda Benda, pan ministr Jurečka a pan předseda Výborný. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Ono to totiž není Ministerstvo zemědělství a nedělá to zemědělskou politiku, ale je to platební agentura, která vyplácí a kontroluje plnění dotací. Je tam taky problém s informačními systémy, je tam problém s vysokou byrokracií pro zemědělce, což jsou věci, které bychom skutečně měli řešit. Pokud tady vystoupil pan poslanec Tureček a domáhal se výběrového řízení na funkci, kterou může ze zákona dělat jenom poslanec, tak k tomu řeknu jedinou věc. To je přesně ukázka toho, proč v takových orgánech by vedle zemědělců měl být i nějaký právník.
Děkuji. Nyní s faktickou pan předseda Benda.
Nedůstojnou této Poslanecké sněmovny! Já bych rád upozornil na to, že v minulém volebním období ti právě odvolaní členové byli páni kolegové Kott, Kováčik, Oborná, Věková, předpokládám, samí poslanci. V tomto volebním období se vládní koalice rozhodla, že tam nominuje naopak osoby, které nejsou poslanci. Za nás jsou nominováni páni kolegové Hruška, Moulis a Stehlík, ani jeden z nich není poslanec, většinově jsou to opravdu odborníci ze zemědělství, kteří tady nesedí. Přihlásil se k tomu kolega Michálek.
Neřeší nastavení té politiky. Dozorčí rada neřeší otázku nastavení dotačních titulů. Dozorčí rada je kontrolní orgán. Neřeší ani žádné odvolávání, ani žádné přezkumné komise, to v její kompetenci není. Tady to, co řekl kolega Marek Benda, jasně odráží, že je tady mix lidí, kteří tyto kompetence splňují.
Děkuji. Nyní pan předseda Výborný k faktické poznámce.
Já vlastně rozumím tomu, že ze strany opozice, hnutí ANO, to jsou pro ně jakési povinné politické tanečky, které tady je potřeba prezentovat. Nicméně znovu si zopakujme to, co zaznělo, je to ze zákona. A je to kolektivní orgán, čili ten má nějakou hlavu v osobě předsedy.
Ještě dvě faktické poznámky tady jsou v pořadí, pan předseda Fiala nyní a pak se připraví pan poslanec Kučera.
Děkuji, jenom velmi stručně.
To si myslím, že je velká výzva, a v tomto směru musí prakticky fytosanitární dohled v rámci Ministerstva zemědělství posílit. Děkuji za pozornost a poprosím pana ministra o zodpovězení těchto dotazů.
Děkuji, pane poslanče, a v tuto chvíli opět konstatuji, že jsme v obecné rozpravě, a kdo další je přihlášen do obecné rozpravy, je pan poslanec Petr Bendl. Pane poslanče, máte slovo.
Hezký dobrý den, kolegyně, kolegové, pane ministře. Tady ten návrh zákon reaguje na hraboše polního a některé další situace, které v České republice v téhle oblasti máme. A my, co jsme byli v minulém volebním období v zemědělském výboru, jsme byli jednotní v tom, co jsme chtěli po Ministerstvu životního prostředí, ale Ministerstvo životního prostředí se k tomu zase stavělo úplně jinak, tak to jenom připomínám, že ta debata prostě nikdy není a nikdy nebude úplně jednoduchá. No, nemohl to vymyslet, protože známe kompetenční zákon a víme, že to je na základě komunikace mezi jednotlivými rezorty a ten rezortismus je někdy bohužel na škodu.
Poprosil bych o klid v sále. Děkuji. Tak ještě vás poprosím všechny o klid.
Já jsem zvědavý po těch debatách, až tady povedeme v těch výborech, až se to vrátí sem zpět na plénum, kam se dopracujeme. Je to na jednom místě a je to levnější v těch marketech, proto tam ti lidé chodí. Takhle dopadla regulace tohoto typu. Takže berme to tak. A já znovu říkám, že chápu, že je tlak na ty řetězce, ale pro mě nejlepší tlak byl na osvětu občanů, ať si chodí kupovat do svých vlastních krámků.
S faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Balaštíková.
Toto bude citelné zejména ve vztazích potravinářských společností ve vztahu k obchodním řetězcům. Významná tržní síla už nebude takové postavení odběratele, v jehož důsledku si může vynutit odběratel bez spravedlivého důvodu výhodu vůči dodavatelům v souvislosti s nákupem potravin. Významnou tržní sílu bude mít kupující nebo dodavatel odvozenu pouze z obratu. To jistě bude činit nemalé potíže. Mechanické převzetí nekalých obchodních praktik ze směrnice může při aplikaci na zemědělské podniky činit potíže, neboť při obchodu se zemědělskými komoditami se uplatňují jiná pravidla než při prodeji potravinářských výrobků do obchodní sítě za účelem jejich prodeje spotřebitelům. Asi by bylo dobré nekalé obchodní praktiky rozdělit na dvě skupiny - například ty, které jsou zakázány při dodávkách do řetězců, a na ty ostatní, které by se mohly vyskytovat pouze u zemědělských podniků. Také je třeba počítat s tím, že dozor nad dodržováním novely zákona o významné tržní síle je svěřen Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a za nedodržení jsou stanoveny citelné sankce. Pokud bych měl vládní návrh nějakým způsobem upravit, neměl by obsahovat obratová pásma. Od argumentace, že nekalé obchodní praktiky by měly být zakázány bez ohledu na dosažený obrat, to je bez dalších podmínek, by vyjmenované praktiky byly zakázány. Odstraněním pásem by odpadl rovněž nesmyslný výpočet obratu za účelem zjištění, zda bylo dosaženo obratu 350 milionů euro. Vhodnou formulací by mohlo být dosaženo toho, že návrh dopadl alespoň na obchodní řetězce.
Já vás přeruším, pane poslanče, a poprosím všechny přítomné v sále, aby se ztišili. Můžete pokračovat.
To znamená, že v podstatě bychom pomohli i velkým dodavatelům, kteří nemají dostatečnou vyjednávací sílu, aby se nekalým obchodním praktikám ubránili. To by odpovídalo situaci v České republice, kdy dodavatelé nemají vlastní distribuční kanály, a jsou tedy na dodávky do řetězců ve větší míře nebo úplně odkázáni. A teď si dovolím ještě druhou část svého příspěvku...
Já vás znovu přeruším a opět prosím všechny přítomné v sále o ztišení.
Zejména se jedná o dodavatele potravinářských výrobků do obchodních řetězců. Stávající zákon poskytoval ochranu všem dodavatelům. Nyní vládní návrh změny tohoto zákona již s ochranou velkých dodavatelů nepočítá v důsledku zastropování ochrany dodavatelů na ročním obratu 350 milionů euro.
Také děkuji, paní poslankyně. Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku a poprosím, aby přišel k řečnickému pultu pan poslanec Jan Bureš. Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Já je určitě ani nevyužiji. Já jsem se chtěl omluvit své kolegyni, paní kolegyni Balaštíkové, že jsem na ni pokřikoval a že jsem se tu smál, ale když jsem slyšel z úst poslankyně hnutí ANO, že si na některé kolegy dělá složku, tak mi to přišlo hrozně absurdní a do jisté míry i směšné.
Děkuji za dodržení časového limitu.
Takže i toto je jedna z věcí, na kterou bychom neměli zapomínat a měli bychom si ji tady připomenout. A ještě s podivem byla jedna věc - tady vidím, že je šum - s podivem byla jedna věc, že ty ceny byly ve všech řetězcích stejné. Což mě docela zarazilo...
Omlouvám se, omlouvám se, a poprosil bych ostatní, jestli by se mohli ztišit. Děkuji a vyvolala jste faktickou poznámku, pan poslanec Ivan Adamec.
Hezké odpoledne, dámy a pánové, já budu stručný. Ono se to stává samozřejmě i v jiných případech, v těch marketech, třeba když prodávají pod cenou máslo, tak je tam taky omezený počet.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
My spolu sdílíme jak hospodářský, tak zemědělský výbor, takže máme podobný pohled na svět.
Jsme v obecné rozpravě.
V případě úpravy týkající se obchodních smluv a některých nekalých obchodních praktik vzešlo předkládané znění novely zákona i z podnětů dozorových orgánů a profesních sdružení, jako jsou například Potravinářská komora České republiky nebo Svaz obchodu a cestovního ruchu. Možná si ještě někteří z vás vzpomenete, jakou mediální bouři tehdy návrh zákona vyvolal. Doplatí na to chudí! To jsou jenom namátkou některé titulky z médií. Díky tomu se legislativní proces značně protáhl. Jak už tady bylo řečeno, jedná se zkrátka o velmi specifickou normu, která se dotýká mnoha subjektů, řady různorodých zájmů a není jednoduché všechno vybalancovat a udržet v rámci toho, co vyžaduje evropská směrnice. Výsledek ve skutečnosti není novelou původního zákona, ale vlastně úplně novým zákonem, který určil nová pravidla pro zcela nový okruh subjektů.
Děkuji, paní poslankyně.
Ona přítomnost pana ministra na plénu je velmi vzácná. A já trvám na tom, aby pan ministr nám potvrdil, zda ta teze je správná, nebo podle jeho názoru není správná, že naopak tímto zákonem on pomůže všem zemědělcům, potravinářům v této republice zlepšit postavení v nerovném boji s obchodními řetězci. Je to ještě umocněno, že samozřejmě v tu chvíli se dostává do popředí Ministerstvo zemědělství, které v poslední době z hlediska řekl bych významnosti bylo trochu upozaděno. Nepřevzali do svého zákona jakákoliv pásma s poukazem na to, že takto budou nekalé obchodní praktiky zakázané ve vztahu ke všem odběratelům. Tento zákon tak na Slovensku chrání všechny dodavatele potravin, a to i dodavatele do obchodních řetězců. Paradoxně tak v České republice dodavatelé chráněni nebudou vinou Ministerstva zemědělství, ministra zemědělství, a na Slovensku ano. Slovenský zákon je v některých ohledech přísnější než samotná směrnice, například explicitně stanoví, že splatnost je 20 dní od doručení faktury, nejpozději 30 dní od samotné dodávky. Stanoví také, že požadování garantované ceny lze maximálně 60 dní.
Rovněž ve směrnici je ochrana dodavatelů zastropována, ale směrnice pracuje při zákazu nekalých obchodních praktik s konceptem vyjednávací síly, to je síly v určitém konkrétním vztahu kupujícího a dodavatele. A také tím, že tyto zakázané obchodní praktiky mohou být jednostranně vnuceny jedním obchodním partnerem druhému, mohou posazovat neodůvodnitelný a nepřiměřený přenos hospodářského rizika z jednoho obchodního partnera na druhého nebo mohou vytvářet výraznou nerovnováhu mezi právy a povinnostmi jednoho obchodního partnera. Směrnice vychází z toho, že nekalé praktiky jsou uplatňovány ze strany většího subjektu vůči menšímu. Směrnice však také počítá s tím, že některé praktiky, ačkoliv jsou v rozporu s poctivým obchodním jednáním, jsou zakázané, avšak pouze za podmínky oboustranné dohody smluvních stran. Směrnice vychází z toho, že větší subjekty mají větší vyjednávací sílu, že nepotřebují ochranu subjekty s určitou velikostí, které jsou zranitelné. Proto směrnice stanoví kategorie subjektů, a to na základě již zmiňovaného obratu. Toto neodpovídá realitě v České republice. Dodavatelé, kteří jsou součástí zemědělského a potravinového řetězce, nejsou schopni se ubránit nekalým obchodním praktikám, a to z jednoho prostého důvodu, že obchodní řetězce jsou pro ně hlavním distribučním kanálem, který nejsou schopni nikterak nahradit, protože jiná prodejní místa prostě v České republice nemáme. Vyjednávací síla je tedy přes dosažený obrat jednoznačně na straně odběratele. V podmínkách České republiky tedy bohužel ve vztahu k obchodním řetězcům ochrana přestala existovat a novela zákona o významné tržní síle tak umožní uplatňovat některé nekalé obchodní praktiky ze strany obchodních řetězců vůči dodavatelům, jejichž roční obrat přesáhne již zmiňovaných 350 milionů euro. Paradoxně tedy stejný subjekt, který dodává zemědělské nebo potravinářské výrobky do obchodního řetězce v České republice, nebude chráněn a na Slovensku prostě si tu ochranu vydobyli a bude ji mít.
Děkuji, pane předsedající. Podporuji to vrácení a z jednoho celkem důležitého důvodu. Ano, bylo tam nějaké rozhodnutí už minulé vlády, ale tam se předpokládalo, že to bude čistá transpozice. Toto ale není čistá transpozice. Kolika subjektů se to dotkne? Kolik je zemědělských subjektů? Takže skutečně i z důvodu toho, že není tam RIA, což je skutečně velmi důležité, pokud chceme regulovat velkou část odvětví, skutečně by tam měla být. A teď vlastně co je na tom zákoně špatně. Vyjímá určitou část potravinářských a zemědělských subjektů z ochrany proti nekalým praktikám, vyjímá, a čistě jenom na základě obratu neboli tržeb.
Poměrně bedlivě tuto debatu celou poslouchám a na závěr bych také řekl pár slov, až kolegové skončí.
Děkuji za dodržení času. A vidím, že se ještě přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Bureš. Pane poslanče, máte slovo.
Já se přiznám, paní předsedající, že si chvilkama připadám jako v absurdním románu, protože složka se jménem Bureš už určitě existuje. Zakládat další, nevím, jestli je ten správný postup.
Děkuji za dodržení času. Neavizuji další faktickou poznámku, avizuji, že jsme v obecné rozpravě, a další, kdo je přihlášen, je pan poslanec Oldřich Černý. Poprosím, aby přišel k řečnickému pultu. Pane poslanče, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, opět se krátce vyjádřím za poslanecký klub SPD a v kostce uvedu, o co se v tomto zákoně jedná. Zákon o významné tržní síle reguluje zneužití významné tržní síly v souvislosti s nákupem potravin za účelem jejich dalšího prodeje na území České republiky nebo službami s prodejem potravin souvisejícími. Významná tržní síla je takové postavení odběratele, v jehož důsledku si odběratel může vynutit bez spravedlivého důvodu výhodu vůči dodavatelům v souvislosti s nákupem potravin nebo přijímáním nebo poskytováním služeb s nákupem nebo prodejem potravin souvisejících. Zákon o významné tržní síle zneužití významné tržní síly obecně zakazuje a dále upravuje náležitosti smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem s touto významnou tržní silou. Cílem směrnice je sice sblížení právních předpisů členských států týkajících se nekalých obchodních praktik v zemědělském a potravinovém řetězci, jejich vymezení, sjednocení a způsob jejich omezení, ale nesmíme především zapomínat na české dodavatele. Hlavním cílem předloženého návrhu zákona je úplná transpozice směrnice o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci. V případě úpravy týkající se obchodních smluv a některých nekalých obchodních praktik sice vzešlo předkládané znění této novely zákona, i z podnětů dozorových orgánů a profesních sdružení, ale klub SPD souhlasí s předřečníkem s vrácením zákona k přepracování. Děkuji za pozornost.
Máte slovo, pane poslanče.
Těch témat je tam mnoho. Já si myslím, že je to důležité pro občany této země, aby, jak jsem podotkl, vláda garantovala - a to je třeba říct, že to i garantovaly vlády po roce 1990 - pro všechny občany této republiky, ať to byla Čalfova vláda nebo Klausova, sociálně únosnou cenu základních potravin. Tato vláda se k této odpovědnosti zatím nehlásí a doposud se nepřihlásila. Děkuji za pozornost.
Nikdo s faktickou poznámkou se nehlásí, takže další, kdo je přihlášen do obecné rozpravy, je paní poslankyně Margita Balaštíková. Já do toho musím vstoupit. Děkuji.
- s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod; - s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o zabránění a trestání zločinu genocidia; B. vzhledem k tomu, že Úmluva OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia kriminalizuje řadu činů spáchaných v úmyslu úplně nebo částečně zničit národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu, usmrcení příslušníků takové skupiny, způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny, úmyslné uvedení skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení, opatření směřující v takové skupině k bránění rození dětí a násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné skupiny; Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prohlašuje před lidem Ukrajiny, zejména přeživšími hladomoru a rodinami i příbuznými miliónů obětí, že: Děkuji a omlouvám se.